To znamená neházet lidem byrokratické klacky pod nohy a nesdírat je z kůže nesmyslnými daněmi a formuláři. Sociální bydlení je téma, které je třeba skutečně poctivě odpracovat. A já vás vyzývám, abychom konkrétně pracovali na dobrém řešení.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vám také popřála krásné dopoledne. Téma, ke kterému se svolala dnes, nebo byla svolána dnešní mimořádná schůze, je určitě velmi důležité a já jsem strašně moc ráda, že se na tom shodneme úplně všichni. Já se tímto tématem spolu s kolegy na Ministerstvu práce a sociálních věcí velmi intenzivně, tak jako mnoha jiným oblastem, věnuji od 13. prosince. Jedná se, a na tom shodneme všichni, o velmi důležitou oblast, o pomoc lidem, kteří pomoc potřebují, pokud se o tuto pomoc postará a musí se postarat stát. Nevím, jestli tady budu ještě za Ministerstvo práce a sociálních věcí za 14 dnů nebo za měsíc. Obcím se vyplatilo, a mohly si dovolit prodat kapacity bydlení, které měly pro potřebné. Protože prostě potřební jsou na systému dávek státní sociální podpory, na systému dávek hmotné nouze. A dávky jsou tak dobře nastavené, že se dokonce vyplatí, a vyplatilo v těch minulých, zejména posledních letech, vstoupit i do tohoto, a já to řeknu, byznysu soukromým skupinám, soukromým majitelům, kteří skupovali od obcí byty, skupovali ubytovny a dále rozjeli svůj byznys za peníze státu. Protože dávky, které vyplácíme, vyplácíme z veřejného rozpočtu, vyplácíme ze společných peněz. Takže pomáháme lidem, ale zejména pomáháme byznysu a obchodu soukromých podnikatelů v této oblasti. Já jsem od ledna spolu s kolegy objížděla lokality, které mají největší problémy. Posbírali jsme nesčetně smluv, návodů k tomu, jak ten obchod běží, jak běží vlastně ta pomoc státu konkrétně. Nevím, kdo z politiků i v povolebním období, nejenom před volbami, se na uvedené lokality skutečně podíval, mluvil s lidmi, byl v domácnostech a ptal se, o co se vlastně ve skutečnosti jedná, když hovoříme o tom, že pomáháme z veřejných peněz lidem, kteří pomoc potřebují. Mluví se mnoho let o sociálním bydlení, o systému sociálního bydlení. Připraven jeden zákon, druhý zákon. Opět spadl pod stůl. Já dnes nejsem přesvědčena a myslím si, že někdy to je trošku mantra, zákon o sociálním bydlení, nejsem přesvědčena, a s kolegy jsme o tom hovořili, jestli to stoprocentně musí být jeden zákon. Je to velmi komplikovaná oblast, do které určitě mají co hovořit a mají být na to navázány další novely a další oblasti. Základem všeho ale je to, že prvotní zodpovědnost postarat se o lidi, kteří žijí na daném území, v dané obci, v daném městě, musí mít obec nebo město, potažmo kraj. Není to málo. Další miliardy posíláme na aktivní politiku zaměstnanosti, na sociální práci. Je velmi důležité, abychom si řekli, že hovoříme o dvou úpravách, o dvou dávkách. Jsou to peníze, které se týkají opravdu bydlení, které je velmi často z 80 % v nestandardních podmínkách. Pokud jste četli, a omlouvám se strašně moc, mnozí z vás určitě ne, protože byste nemohli předstoupit před kamery a říkat, že se příspěvek na bydlení dotkne samoživitelek, důchodců, seniorů, lidí, kteří peníze potřebují a kteří si nebudou moci dovolit bydlení. Tak pokud byste četli návrh velmi podrobně a pozorně, návrh novely zákona o státní sociální podpoře číslo 117, tak byste zjistili, že to, co navrhujeme my, je pouze v dané novele zatím, protože ještě neprošla ani vládou a neprošla ani vámi, Sněmovnou, to, co navrhujeme my, je pouze to, že se absolutně nemění parametry.
Diskutujme o tom zákoně až v momentě, kdy bude ve Sněmovně. Takže z tohoto důvodu náš poslanecký klub nepodpoří schválení programu této schůze, nicméně paní ministryně Němcová s přednostním právem samozřejmě vystoupí a vyjádří se k této problematice poměrně detailně.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající, za slovo.

To se opravdu ještě nikdy nestalo.

Do kolečka, kdy dojde na Poslaneckou sněmovnu, tak musím říci, že dojde asi opravdu razantních změn. To si myslím, že by mělo být opravdu v souladu.

Tam se ty částky de facto téměř nemění. To jsou parametry, se kterými my bychom chtěli jít do těch diskusí, které se teď vedou okolo toho zákona, a musím říci, že pro nás je to jedna ze zásadních věcí, které bychom chtěli prosadit.
S přednostním právem pan předseda Okamura, po něm paní ministryně Němcová.
Vážené dámy a pánové, jak je všeobecně známo, já a moji kolegové z SPD dlouhodobě kritizujeme plošné podpory a podpory lidem, kteří by mohli pracovat, ale nepracují. Dlouhodobě se snažíme o změny v sociálním systému, který by měl být motivační. Na druhou stranu jedním dechem dodávám, že je třeba, aby stát, kraje a obce zajistily dostupné bydlení pro naše slušné a řádné občany a také aby lidé dostávali takové mzdy, jaké si zaslouží. Vyvolat mimořádnou schůzi kvůli tomu, že vláda připravuje změny v dávkách na bydlení, je z tohoto pohledu nepříliš šťastná situace. To je v pořádku. Následně v nějakém paragrafovaném znění tyto návrhy budeme projednávat všichni a opět je budeme diskutovat, případně pozměňovat. Souhlasím s tím, že je špatně nastavený systém.
Určitě se dotkne posuzování osob, které mají na dávku nárok. Tak to je a tak to i bude. Dnes se neposuzuje to, kolik lidem, když uhradí, dostanou příspěvek a uhradí nájemné, kolik jim zbude. V tom případě jsou vedle lidé, kteří platí hypotéky, žádné dávky nedostávají, a lidé, kteří jsou schopni si uhradit ostatní svoje životní potřeby, tam si myslím, že ty peníze ze sociálního rozpočtu, z rozpočtu sociálních věcí by putovat neměly. Ten test, který chceme zavést, se týká toho, že pokud odečtete náklady na bydlení měsíčně, zůstane lidem víc než dvojnásobek životního minima, ti nebudou mít nárok. Ta analýza je jasná, ta čísla jsou bohužel jasná, když je vytáhnete ze systému. Jenom se přesvědčíme, jestli opravdu ta situace je taková, jak ji deklarují lidé dnes pouze na formulářích, které přinesou na úřad práce. Velmi často přinášejí lidé na úřady práce smlouvy, ve kterých je nájem i energie a náklady spojené s užíváním bytu v jedné částce. Víte, proč mají uvedenu paušální částku ve smlouvě? Náklady, které budou hradit? Z prostého důvodu. Ten normativ, který je nastaven, byl dosud nastaven jednou částkou. Podle domácnosti, podle počtu osob, podle města, ve kterém se daný byt nachází, a podle toho, kolik lidí společně v domácnosti žije. Jsou to zálohy, které spadají do celkové částky, ale na konci roku nebo v půlce dalšího roku, kdy dochází, a čerpají se na ně příspěvky, tak v půlce následujícího roku, kdy dochází k zúčtování zálohových plateb za energie, velmi málo lidí přinese zpátky přeplatek. A pokud se dostanete do jejich domácností, mnohdy se dozvíte, že od majitelů nedostanou ani rozpis. A mnohdy i na takto vysoké zálohy platí doplatky. To, co jsme navrhli a navrhujeme v novele, je opět jenom logická věc. Zastropujeme výši nájemného a výši energií a nákladů, které jsou spojeny s bydlením. Ta čísla nejsou vymyšlená, ta čísla jsou průměrná, jsou ze statistického úřadu a odpovídají běžným nákladům jak na bydlení, na nájemné, tak na energie a na náklady spojené s užíváním bytů. Ale pokud gros částky, kterou dostanu, budu mít rozepsáno jako energie, tak ty nám samozřejmě nespadají do daňového základu. Ještě jednou upozorňuji, a já bych strašně moc ráda, abyste zejména vy veřejnost nedezinformovali, nepodávali zavádějící, pak to vypadá, dokonce lživé informace o tom, co se připravuje. Normativy, výše zůstává stejná. Pokud v České televizi ve zprávách v pátek večer slyšíte, že maminka, která má dvě děti, je samoživitelka, zůstávalo jí na živobytí 7 tisíc korun a dnes po úpravě jí zůstanou 4 tisíce a je ve velmi těžké situaci, prosím vás pěkně, je to lež! To prostě tak je, protože to jsou jasná čísla a tady je algoritmus. Myslíte, že v tom je opravdu něco špatného? To je ta další úprava, která je navržena. Takže hovořila jsem o těch základních oblastech, které chceme v příspěvku na bydlení upravit. Ještě jednou, nejedná se o změnu parametrů.
Aby v podstatě se nafoukly ty částky, z kterých vyplývá normativ, a jenom vedly k tomu, že se bude vyplácet plus minus stejně, jenom s větší měrou podvádění. Takže znovu říkám, je dobře, že tuto debatu otvíráme.
Já děkuji. A prosím pana předsedu Bartoše.
Já si nemyslím, že tahle debata, která se tady vede - a děkuji paní ministryni, že zde vystoupila - je pro ty poslance, kteří tady sedí. Já jsem ve své úvodní řeči jasně položil otázku, která se týkala personální náročnosti na úřady práce. Máme my ty lidi, kteří by pak šli kontrolovat do toho terénu? Máme my ty lidi, když v současné chvíli, a byla to velká otázka před volbami, nejsou ani peníze na výplaty sociálních pracovníků v regionech? To není Středočeský kraj, to je Ústecko. Já jsem také ze severu. Jsem z Jablonce nad Nisou, tam je Tanvald, Smržovka. Vím, jaká je tam ta situace. Takže ta moje otázka šla skutečně na to, jaká je tato úspora, deklarovaná. V té důvodové zprávě se hovoří o těchto číslech. Takže my můžeme kritizovat, a je to správně, ty nedůstojné podmínky, mnoho lidí, kteří tam bydlí, hygienu. Nebo tam není žádná další štace. Oni neodejdou někam do sídliště Luník II, to je ta poslední štace, když se podíváte, jak to vypadá u sousedů Slováků u Košic. A tohle je třeba řešit. To je jako 50 tisíc lidí, kteří mají třeba teď nějaké bytové problémy úplně nejakutnější. A mně to strašně vadí, že se tady vede takováhle jakoby až chladná debata o řešení problému, protože prostě pro mě lidi jako nejsou problém. To je prostě problém. Prostě jsou to všechno lidi. Tak to jsem chtěl jenom dodat.
Já také děkuji.
Dovolte, abych tedy reagovala ještě i na tu proběhlou diskusi.

Takže to je jedna záležitost. A možná bych chtěla podotknout... Dlouhodobě voláme. Ať se nám to líbí, nebo ne, jsou tam prostě nějaké zásadní změny, ať už je to umožnění šetření státní sociální podpory.

Denně.
Na druhou stranu já jsem si samozřejmě vytáhla to, co Státní fond rozvoje bydlení dělá. Státní fond rozvoje bydlení už dneska má program - Výstavba se to jmenuje. Za poslední tři roky 23 projektů. Proč nechcete ty úvěry? V čem vlastně to brání výstavbě? Na druhé straně starostové skutečně, a tady naprosto souhlasím s panem Bartoškem, že cesta není to všechny dostat z tržního bydlení a dostat je do sociálního bydlení, ale je skutečně skupina lidí, ono jich není mnoho, kteří mají nějaké problémy, a stát by jim tady měl pomoci, měl pomoci těm obcím. Proto přicházíme se zákonem o sociálním bydlení. Na úrovni Ministerstva pro místní rozvoj je tzv. grémium k sociálnímu bydlení, kde skutečně řešíme s partnery všechny ty problémy, ale vedle toho je samozřejmě gros skupina rezortů. Takže já jenom jsem chtěla tady všechny ujistit, že skutečně to řešíme. Jde samozřejmě hlavně o ty nízkopříjmové skupiny jako takové. Takže my samozřejmě s obcemi řešíme tyto věci. Pro nás je ale zásadní, že obec si musí říct, co potřebuje na svém území. Přece jim to nebudeme vykládat my tady od stolu. Obec musí přijít s tím: Ano, mám takovou a takovou skupinu obyvatel. Pak tedy potřebují sociální práci a pomoc od státu, abychom jim pomohli. V normálně tržním prostředí zasadit ty lidi do společnosti? Nebo mám opravdu nějaké problémy a chci vystavět nový bytový dům? Přesně to jsou pro nás impulzy. Z těch bytů potom oni budou mít nárok na dotaci na 20 % z toho stobytového domu, to znamená, 20 bytů může být za plnou dotaci, zbytek za zvýhodněný úvěr. A to znamená, budeme kombinovat dostupné a sociální bydlení. My to budeme předkládat do vlády v říjnu letošního roku. Pojďme udělat seminář v září, už bude spousta věcí vydiskutovaných, můžeme si tam o těch věcech skutečně popovídat, ale myslím si, že by to byla vhodnější platforma než tato mimořádná schůze.
Já také děkuji.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, tak jak zaznívají tady vyjádření jednotlivých klubů a členů vlády, tak z toho vyplývá, že opět nebude schválen program, a tím pádem se ke slovu dostane jenom pár těch, kteří mají přednostní právo.
Mám pocit, že stoupá hladina hluku v sále.
To k té formě a doufám, že nebudeme svědky dalšího znemožnění demokratické diskuze. Co se týká merita věci. Já se v tomto rozvzpomenu na své osmileté působení starosty v Semilech, kdy jsme tento problém cítili jako významný a také jsme se ho pokoušeli řešit, ale možnosti starostů byly výrazně omezené. Situace, kdy si pro dávky chodili žadatelé na úřad, kde byly vypláceny sociálními pracovníky, kteří je nevypláceli ze svých peněz, ale státních peněz, což jsou tak trochu ničí peníze, není samozřejmě úplně šťastná. Ale co bylo zvláštní, tak stát tuto podanou ruku odmítal. To je za námi. Jako starostové tyto informace máme, tato data máme k dispozici.
Jiná možnost není. Ty lidi někde ubytovat musíme. Ale to určitě zcela jistě cítíte.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dobré dopoledne.
V tom se shodneme a tam je jednoznačně potřeba tomu zamezit. V této republice je velká řada lidí, kteří pouze mají nízké příjmy a jinak se pečlivě starají a jsou zodpovědní. A tam je důležité, aby nebyli poškozeni případnou reformou. Říkáte, paní ministryně, že máte řadu výpočtů. Já zase můžu konstatovat, že mám k dispozici výpočty od Platformy pro sociální bydlení a ty s vámi plně nesouzní. Říkáte, že je to zodpovědnost měst a obcí. Zde mi dovolte ještě jednu věc. Vy opakovaně říkáte, abychom se o to starali nejenom v předvolebním období. Za sebe mohu konstatovat, že jsem navštívil řadu ubytoven - Varnsdorf a řadu dalších. Lidé potřebují především byty, oni potřebují mít kde bydlet.
A já se velmi těším na to, že pokud obě dvě novely přijdou sem do Sněmovny, tak úplně stejně napříč politickým spektrem se k nim postavíte, protože o tom tyto dvě navržené novely, byť jsou zatím pouze v Legislativní radě vlády, o tom tyto dvě novely jsou. Proto s těmi novelami přicházíme, aby se něco začalo dít. Mohlo se už předtím, nezačalo, proto teď s tím přicházíme. To předpokládám, že velice oceníte.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já děkuji za tu možnost, že se spolu potkáme, že otevřeme téma Státního fondu rozvoje bydlení. Pevně věřím, že najdeme řešení pro obce, aby mohly budovat svůj bytový fond.
Děkuji a nyní požádám pana předsedu Kalouska.
Děkuji. Jistě kompetentně. Není to, prostřednictvím pana předsedajícího, trochu nefér, paní poslankyně? Sedí tady celá řada komunálních politiků, kteří se s tím problémem potýkali v terénu. Jsou tu lidé ze sociálního výboru, z rozpočtového výboru. Ale to byste jim to museli umožnit a schválit program schůze, o což vás prosím.
Děkuji. A nyní poslední přihlášený, pan předseda Michálek.
Děkuji za slovo. To zaprvé. Takže takovýmto způsobem se nakládá potom s těmi dotovanými domy, které zaplatí ministerstvo.
Děkuji za slovo. Musím říct, že je fakt absurdní situace, kdy tři dámy, které k tomu měly co říct, nám sdělily shodně, že není dobrá doba a místo na to debatovat, aby pak dvě hodiny přednášely své argumenty a ostatním jejich kolegové a kolegyně neumožnily vystoupit. Ale nemyslím si, že to přednostní právo si máme předávat jako peška podle toho, kdo zrovna má tu oblast, která se projednává, na starost v těch stranách či klubech. Dal jsem si tu práci a porovnal jsem si první programové prohlášení vlády Andreje Babiše, to znamená této vlády v demisi, s programovým prohlášením, které je zveřejněno. Nevím, jestli nakonec to bude nebo nebude v takové verzi, jak to bylo zveřejněno, těch změn je tam skutečně málo, ale o tom mluvit dneska nechci. Jedním z nástrojů, jak kontrolovat vládu, který má k dispozici opozice, je svolání mimořádné schůze. Dnes je to pátá mimořádná schůze v tomto volebním období. U této ne, ale u některých předchozích jsme k ní přistoupili z řad opozice v okamžiku, kdy nebyl schválen bod na řádné schůzi. Všichni víte, jak je politicky složeno. Když se podíváte na seznam poslanců, kteří podepsali tu žádost, tak my mezi nimi nejsme. Připadá mi lepší mít mimořádnou schůzi než seminář. Ale to je poměrně jednostranný seminář, to není seminář, to je prostě přednáška těch, kteří přednášet mohou.
Já zagonguji, pochopitelně vás všechny odhlásím, takže se prosím přihlaste znovu svými hlasovacími kartami. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti návrhu pořadu, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.
Nedělejme z lidí sociální případy, když sociální případy nejsou. Lidé jsou kompetentní. Vědí, co potřebují. Lidovecký projekt počítá s tím, že my říkáme: půjčte si peníze od Evropské investiční banky. My říkáme: starostové mají staré objekty, stát má nevyužívaný majetek. Není potřeba zabírat novou ornou půdu.